Myslím, že ten princip nebyl úplně špatný, ale díky excesům se to pochopitelně zrušilo. Říkají tomu pod pláštěm různých bohulibých účelů. Připomínám, že jeden pokus ministra zdravotnictví jsme společně už odvrátili v tomto volebním období - vytvořit jiného medvídka v jiném zákoně.
Děkuji, pane předsedo. Dovoluji si říct, že to není expozé, že to je projev v rámci druhého čtení a že mluvím důsledně k věci. Pamatuji si tady trapné okamžiky, kdy se tu četly pohádky. Pamatuji si ve své bohaté politické praxi, kdy se tu četly pohádky, recitovaly básničky. Chci prostě mluvit k věci a k věci také mluvím a jsem připraven k té věci mluvit nadále. Adresáty těchto právních norem jsou subjekty soukromého práva a subjekty veřejného práva ve smyslu správních orgánů, kterým je svěřena působnost v této oblasti. Působnost ministerstva a jiných správních orgánů vykonávajících veřejnou správu hazardních her specificky upravuje potom loterijní zákon. Obecně ale není v loterijním zákoně soustava správních orgánů pro oblast hazardních her vymezena. Z toho konsekventně vyplývá i neexistence obecných ustanovení vymezujících pravomoci těchto orgánů. Díky naší rozumové schopnosti a manuální dovednosti jsme již v minulosti dokázali postavit pyramidy, starodávné chrámy, katedrály a paláce. Postavili jsme lodě, abychom prozkoumali, co se nachází za hranicí známého světa. A také mnoho dalšího. Dnes stavíme mrakodrapy, letadla, pokoušíme se dívat až na samou hranici Vesmíru. Vytváříme nepředstavitelné teorie o tom, co vidíme nebo i jen tušíme, a snažíme se ze všech sil přijít na veškerá tajemství, která doposud zůstala neodkryta. Vytvořili jsme systémy medicíny, politiky, práva, sociologie, ekonomie a mnoho jiných. Díky tvrdé práci a někdy také dílem náhody vznikly výše uvedené vymoženosti lidstva. Jak ale lidé tráví svůj volný čas? Slouží k odpočinku, nebo k sebezdokonalování? Je možné tyto účely volnočasových aktivit spojit dohromady? Zcela jistě ano. Vzpomeňme si na klavírní virtuózy, domácí kutily nebo třeba mladé hráče šachu, kteří se prostřednictvím hry učí strategii. Všichni tito si svým způsobem hrají, zdůrazňuji hrají, ať už s notami, s plány na přestavění svého domova nebo s figurkami na šachovnici. Lidé nejraději poměřují své síly s jinými. A byla to také lidská chtivost, nebo možná škodolibost, která přiměla již v dávné minulosti některého našeho předka při hře říci: Jestli tě porazím, tak mi dáš A, B, C, D. Tím se do her zakomponoval materiální prvek. Za dlouhou historii lidstva se pak vytvořil nespočet druhů her a sázek, které lidem krátily volnou chvíli a zároveň jim dali možnost získat pro sebe zisk. Lidský vývoj vše maximalizuje, stačí pohledět o něco výše v textu. Vše je větší, rychlejší a promyšlenější. Na jedné straně umožňují rozvoj osobnosti, na druhé straně mohou mít však na lidský život až devastující účinky. U některých z her dosáhla jejich promyšlenost, rychlost a velikost sázek takových rozměrů, že již nemohly zůstat nepovšimnuty právem. Právní úprava her nemohla déle zůstat pouze okrajovým tématem. Hry, včetně těch hazardních, jsou bez ohledu na rasu, vyznání, barvu pleti, původ nebo náboženství, ve společnosti velmi oblíbené a rozšířené. Bylo tak nutné vytvořit jasný a zřetelný postoj práva k hrám, tedy jak jsme si zvykli říkat k hazardu. Možností bylo několik. Zákonodárce se mohl vydat cestou minimální regulace her, kdy si sami hráči vytvoří pravidla, nebo je zcela zakázat, nebo je mít pod kontrolou a usměrňovat je k zajištění společenského kompromisu. Snaha nalézt odpovědi na řadu otázek spojených především s hazardními hrami mě dovedla k následující úvaze: Pokusme se zjistit přístup českého zákonodárce a potažmo právního řádu jako celku k hrám. Zjistíme, jaká je právní úprava her na našem území a zda se můžeme volně sázet a své výhry od druhého a získávat. Pokusme se zjistit, zda je česká právní úprava a veřejná správa schopna efektivně řešit otázky spojené s herní problematikou, a pokusme se zjistit to, zda nezaostává za zahraničními právními úpravami. Tady dopředu upozorňuji, že zaostává. Nelze rovněž zapomenout na členství České republiky v Evropské unii. Zjistíme také, zda je česká právní úprava v oblasti her v souladu s unijním právem. Dopředu říkám, že současná není a že i ta notifikace zákona, který projednáváme v prvním čtení, bude mimořádně obtížná. Zaměřme se i na to, zda novelizovaná právní úprava adekvátně reaguje na technický pokrok v oblasti herní problematiky a zda odstranila nedokonalosti, které se v dosavadní úpravě objevovaly. Česká právní úprava především v oblasti hazardních her byla často pod palbou kritiky za svou nesystematičnost, nedostatečnou kontrolu plynutí finančních prostředků a také pro nejednoznačné určení rozhodovacích pravomocí orgánů majících působnost v oblasti hazardních her. Na loterie, hry a sázky jako významný společenský fenomén však nelze nahlížet odděleně od jiných společenských věd. Hry je třeba vnímat v širších souvislostech. Proto se za účelem komplexního zpracování tématu nesmíme zaměřit pouze na jejich právní stránku, ale využijme i oboru sociologie a psychologie, a to tak, aby nám byla osvětlena podstata lidské touhy hrát a rovněž i nebezpečí s tím spojená. Jsou to ale právě právní normy, které by měly být jednoznačné, pro jejich adresáty srozumitelné a pokud možno také bezchybné. Nedokonalost bývá mnohdy označována jako důkaz individuality, jedinečnosti a poctivé ruční práce. Nesmíme zapomenout na obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jestli si vzpomenete, věnovali jsme se posledně s panem poslancem Holečkem úzké souvislosti loterijního zákona a financování sportu. Tam jsme to jenom tak nakousli. A v tomto výčtu nejsou záměrně obsaženy prameny nejvyšší právní síly v podobě Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, nicméně musíme si být vědomi skutečnosti, že jako předpisy obecně prostupující právní úpravou všech právních odvětví se i tyto normy dotýkají námi projednávané problematiky a novely, kterou předložil pan poslanec Volný. Z výše uvedeného výčtu logicky pak vyplývá, že herní problematika je na zákonné úrovni upravena rozličnými rozmanitými právními předpisy různých právních odvětví. Je to speciální právní předpis. Ten modifikuje soukromoprávní úpravu obsaženou v občanském zákoníku i v obchodním zákoníku a má tak přednost před odlišnou úpravou obsaženou v těchto právních předpisech. Výjimkou z generálního zákazu jsou případy stanovené v loterijním zákoně. Předmětem právní úpravy loterijního zákona je tak úprava veřejnoprávních předpokladů pro uskutečňování hazardních her jako specifického typu smluv o sázce a hře upravených předpisy občanského práva... Stanoví, kdo může být provozovatelem hazardních her, stanoví, kdo může být účastníkem hazardních her. Stanoví práva a povinnosti provozovatelů a účastníků hazardních her. Stanoví podmínky pro provozování hazardních her. Stanoví práva a povinnosti dalších osob vykonávajících činnost v souvislosti s hazardními hrami. To se projevuje v nepromyšlené systematice zákona stejně jako ve formálně logických nedostatcích při užívání pojmů a jejich vzájemných vazeb. Na některé z těchto nedostatků jsem si dovolil již upozornit a budu na ně upozorňovat dál. První část nese označení Úvodní ustanovení. Je to celkem logické. Asi by nedávalo žádnou logiku, kdyby pod pojmem Úvodní ustanovení byla označena třeba čtvrtá část. První část zákona je také z formálního hlediska částí nejproblematičtější.
Já plně souhlasím. Jednací řád to sice neupravuje, ale prosím kolegy, aby řečníky neoslňovali blesky svých fotoaparátů.
A teď budu muset začít od začátku, protože jsem byl vyveden z konceptu... Postavil jsem se sem, obhajoval jsem ho, zdůvodňoval jsem ho a neposílal jsem za sebe své lancknechty. Je to můj návrh, který jsem předkládal jako poslanec, a zdůvodňoval jsem si ho také jako ministr financí. Pokládám proto za naprosto nemožné, aby se diskuse, kterou o tomto zákonu povedeme, odehrávala bez přítomnosti pana ministra financí.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Až se počet přítomných ustálí, tak dám pracovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na přerušení. Kdo je proti?
Nezbývá tedy nic jiného, než abychom v okamžiku, kdy nemáme připomínkové řízení, nemáme stanovisko vlády, nemáme RIA, abychom se tedy my sami ve velmi podrobné a odborné diskusi věnovali této problematice tak, abychom se mohli dobrat k nějakému názoru na základě odborných argumentů, analýz a právního prostředí, které existuje nejenom u nás, ale které existuje také v okolních zemích.
Děkuji.
- si musíme říct, co je to hra, co je to sociální význam her, jaké jsou prvky a funkce her, jaké jsou pozitivní aspekty her, neboť máme i pozitivní aspekty her, co je to hazard a jaké jsou hazardní hry, co je to patologické hráčství, souvislost patologického hráčství a závislostních poruch, geneze patologického hráčství a jeho průběh, biologický základ patologického hráčství, prevence a léčba. Poté co se tímto způsobem vypořádáme se sociologicko-psychologickým pohledem, budeme hovořit o základních pojmech a nastínění herní problematiky.
A vy můžete pokračovat.
Kvůli tomu, abyste mohl slyšet, to chápu, jinak mně to nevadí, pane předsedající.
Já zase abych nepřeslechl třeba procedurální návrh.
Zcela se tedy stírá rozdíl mezi povolujícími orgány a orgány státního dozoru, jelikož vykonávají v otázkách dozoru nad hazardními hrami shodnou činnost. Zakládá se tak institucionální duplicita dozoru nad hazardními hrami. Výše uvedený nedostatek právní úpravy je ale založen prakticky shodným institucionálním vymezením povolujících orgánů a orgánů státního dozoru. Zkusme si diferencovat při zachování terminologie loterijního zákona výčet správních orgánů vykonávajících působnost v oblasti hazardních her jednak na orgány vydávající povolení k provozování hazardních her a jednak orgány státního dozoru. Teď, byť jsme si vědomi té duplicity, tak si to pro lepší pochopení zkusme od sebe oddělit. Povoláním a pravomocemi se budeme zabývat v dalším povídání. Tak to jsou ty povolující. Krajské úřady, a to v případech, kdy vydávají povolení k provozování hazardních her. Jaké jsou prameny právní úpravy herní problematiky v České republice. Proto pokládám za nezbytné v diskusi zdůraznit, že herní problematiku v České republice upravují předpisy zákonné i podzákonné úrovně ve smyslu zákonů, vyhlášek ministerstev a obecně závazných vyhlášek obcí. Psychologové i sociologové se snaží ve svých teoriích objasnit samotnou podstatu patologického hráčství. Patologické hráčství bývá často dáváno do souvislostí s různými formami závislostí. Od těch je však patologické hráčství nutno striktně odlišovat. Již výše je uvedena charakteristika patologického hráčství jako nezávislostní duševní poruchy. Zmíněno je také odlišné zařazení patologického hráčství v katalogu mezinárodní klasifikace nemocí. Se závislostními poruchami má ale řadu společných znaků. Závislost je totiž definována jako stav, při kterém absence látky nebo jiného podnětu vyvolává v organismu fyzické nebo duševní obtíže. Tato definice zcela platí u látkových závislostí, ne tak u patologického hráčství. Rozdílnost spočívá samozřejmě v tom, že se do těla neaplikuje žádná látka.
Z pohledu adiktologického je to jistě zajímavý materiál.
Nastává pocit slasti, vzrušení a zvýšená produkce endogenních žláz. Nedostavují se ale pro látkové závislosti typické abstinenční příznaky. Psychosomatické efekty, deprese a suicidální tendence se u hráčů vyvíjejí jako reakce na neúspěch ve hře, v závislosti na finančních ztrátách a sociálním strádání. Patologické hráčství je označováno jako stav definitivní, stav na celý život, a to v tom smyslu, že nelze zcela vyléčit, a nedodržováním abstinence subjekt recidivuje na úrovni, na níž bylo léčení zahájeno. S patologickým hráčstvím však může být spojena řada jiných závislostních poruch. Mezi ně můžeme zařadit právě závislosti látkové, tedy závislost na alkoholu, kofeinu, nikotinu, omamných a psychotropních látkách. Mohou tak vznikat zkřížené závislosti a tzv. klasické kombinace závislostí. Tyto poruchy však nesouvisí přímo s patologickým hráčstvím, ale na jejich vzniku se podílejí sociální aspekty a tlaky vyvolané společností.
Požádám především levou část sálu, aby ztišila své rozhovory.
Určitě je velmi zajímavé vědět, jaká je geneze patologického hráčství a jeho průběh. Vznik patologického hráčství samotného musíme dát do souvislosti se samotnými motivy k hraní hazardních her. Nejčastěji je uváděn sociální motiv. Ten se projevuje v několika rovinách. Jednu rovinu představuje struktura společnosti neumožňující valné většině jedinců takové materiální zabezpečení, jaké mají vyšší vrstvy společnosti. V hazardních hrách, jako součásti dnešní společnosti mnohdy označované společností výkonu a konzumu, v níž vládne kult peněz, takoví jedinci spatřují prostředek snadného a rychlého získání finančních prostředků a blahobytu pro sebe a pro své blízké a svůj společenský vzestup. Jedná se o psychický systém, tedy psychický stav a osobnostní vlastnosti jedince. Fyzický systém, jaká je tedy psychická a fyzická kondice jedince. Rodinný systém - rodinní příslušníci a jiní blízcí mající jak pozitivní, tak negativní vliv na jedince. A potom je to sociální systém, který je pro naši diskusi - děkuji za její podrobné sledování - který je pro naši diskusi nejdůležitější, protože onen sociální systém je rozhodující pro ovlivňování společenských a právních norem. Ke vzniku patologického hráčství dopomáhá blízkost provozoven hazardních her a jejich častý výskyt. Tady mají moji úctu starostové, o kterých tu byla řeč, kteří je vytěsňovali od škol a podobných zařízení. Nepochybuji, že i pan navrhovatel, ta gesta si tak vysvětluji, že on mezi ně patřil. Za patologické hráčství ale není možné označit pouze samotné hraní hazardních her bez dalších doprovodných efektů. Tak jaké máme stupně? Stupeň 2 už je hraní, které přináší občasný výskyt drobných problémů, říká se tomu problémové hráčství, ne ještě patologické, ale problémové, protože už tam vzniknou nějaké problémy. Prohraje výplatu, přijde domů bez výplaty. Tou náhradou, tedy tou substitucí mohou být rodinné vztahy, finanční jistota, pokořit patologického hráče v sobě je však pro tyto jedince teprve tou pravou výhrou. O statistikách České republiky v oblasti patologického hráčství pojednávají zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Přiznám se, že jsem chvíli přemýšlel, že začnu tím, že vás seznámím s těmi statistikami. Abychom se mohli pohybovat volně v diskusi o loteriích, musíme si být jisti základními pojmy v rámci herní problematiky. Dovoluji si připomenout, že pojmem hra jsme se již zabývali v podkapitole, kterou jsem přednášel na samém začátku, a to z pohledu sociologického a psychologického. Některé tam uvedené znaky her lze spatřit i v právní charakteristice her. Z vlastních životních zkušeností jistě všichni víte, že hry nabývají různých podob. Může se jednat o hry, v nichž jejich účastník uplatňuje své znalosti či dovednosti, o hry, v nichž výsledek závisí na náhodě, a hry kombinující obě předchozí varianty, ovšem v různém poměru. Hry ale často zasahují do majetkových či obligačních práv a povinností subjektů. Tím vznikla potřeba hru jako specifický druh společenské činnosti a zábavy upravit prostřednictvím právních norem. Z důvodu historicky starší existence soukromoprávního pojmu civilního práva sázky a hry si začněme vysvětlovat právní rozbor pojmu hry právě u tohoto právního odvětví. Kapitola se zaměřuje pouze na vymezení pojmů používaných v právních normách. Co je to sázka? Sázkou rozumíme smlouvu o sázce za předpokladu naplnění obecních znaků smluv o sázce a hře, jejímž pojmovým znakem jsou protichůdná tvrzení stran o tom, zda určitá událost existovala, existuje, nebo teprve nastane. Ve smlouvě se jedna strana zavazuje poskytnout druhé straně plnění v případě, že se potvrdí jedno z protichůdných tvrzení stran o předmětné události. A této události říkáme sázková událost. A paní Khonová říkala: Ano, já jsem Khonová, ale žádná vdova. To je typický příklad smlouvy o sázce, když jsou prostě protichůdná tvrzení a jedna z těch stran vyhraje. Pojem los se posuzuje jako sázka nebo hra. Los tak představuje jednak věc užitou ve hře nebo sázce a jednak jí také označujeme činnost v podobě samotného tažení losu. V podobné činnosti se pak losu využívá v různých předpisech českého práva nesouvisejících s hrami ani sázkami. Jak jsem již několikrát ve svých vystoupeních zdůraznil, osobně mě velmi mrzí, že všechny typy her, ať již ty nevinné společenské zábavy, jako jednou týdně si vsadit sportku, pardon, tiket, omlouvám se, nechci dělat reklamu jakékoli společnosti, dokonce i tombola je upravena příslušným zákonem, že se to označuje jedním slovem - hazard. Není to pravda, a já proto se snažím tyto pojmy od sebe důsledně oddělovat. Proto když jsem teď mluvil o sázce a losu, nemluvil jsem o hazardu a dovolte, abych se hazardu věnoval teď. Tento typ je charakteristický především svou aleatorností a zpravidla také úplatností. Oba tyto znaky jsou významné pro možnost definování hry jako hazardní. Úplatnost je znakem jen některých sázek a her. Jiné sázky a hry mohou být uzavřeny i bez vkladu do těchto her. Již jsem zmínil finanční aspekt her představující proniknutí her do reálného světa jedince. Důležitý je zpravodaj. Navrhovatel stejně nemá šanci. Ale zpravodaj je tady a já se cítím zcela komfortně.
V tom případě prosím pokračujte.
Úplatnost je znakem jen některých sázek a her. Jiné sázky a hry mohou být uzavřeny i bez vkladu do těchto her. V úvodu jsem již zmínil finanční aspekt her představující proniknutí her do reálného světa jedince. Za zvrácené hry tak můžeme označit úplatné sázky a hry. Vklad a jeho dobrovolné zaplacení je jedním z pojmových znaků hazardních her. Loterijní zákon pojem vkladu ztotožňuje s pojmem sázky pomocí umístění slova sázka do závorek za slovo vklad. V loterijním zákoně je totiž pojem vkladu užíván na několika místech s různými významy, obdobně jako pojem sázky. V odborné terminologii se tomu říká maglajs. Jednou vklad představuje finanční prostředky vložené do hry, jindy finanční prostředky k úhradě základního kapitálu. V ustanoveních zákona tak dochází k mísení pojmů několika právních odvětví, jelikož vklad je rovněž pojmem občanského práva v souvislosti s prvkem úplatnosti hazardních her. Představuje tak v rámci loterijního zákona především povinnost zaplatit finanční částku provozovateli hry, která vyplývá ze smlouvy o hazardní hře. Pan poslanec Volný se o to vůbec nepokusil, to pokládám za naprosto zbytečnou rezignaci a malou ambici a já myslím, že bychom se o to v budoucnosti pokusit měli. Na základě výše uvedené definice hazardní hry si tedy lze představit výhru jako nárok smluvní strany, která ve hře uspěla nebo pronesla tvrzení o určité skutečnosti, které se ukázalo být pravdivé. Dle loterijního zákona mohou být předmětem výhry u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud Ministerstvo financí výjimečně nepovolí i výhry v jejich movitých věcech. Provozovatel výhru vyplácí bezprostředně po skončení hazardní hry. Marným uplynutím lhůty stanovené v herním plánu se výhra stává soudně vymahatelnou. Předpokladem soudní vymahatelnosti je však uplatnění nároku na výhru u provozovatele hazardní hry, přičemž lhůta uplatnění nároku nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů. Pokud v této lhůtě nebude nárok u provozovatele uplatněn, nárok zaniká. Pokud by provozovatel plnil po zániku nároku výherce na výhru, jednalo by se ze strany příjemce o bezdůvodné obohacení, jehož vrácení by se mohl provozovatel domáhat právní cestou. Pokud však provozovatel ví, že vyplácí výhru z již zaniklého nároku, jedná se o dar a mezi provozovatelem hazardní hry a příjemcem plnění vzniká darovací smlouva. Tady prosím nezapomenout na darovací daň, pokud s provozovatelem nejste příbuzensky spřízněni ve skupinách, kde jste darovací daně zproštěni. Pojmem výhry, a to je zajímavé, se již několikrát zabývaly české soudy. Dámy a pánové, prosím o pochopení. Prosím o pochopení, pane předsedající, tentokrát nepotřebuji konzultaci s odborníky v našem poslaneckém klubu, potřebuji něco úplně jiného, a proto prosím o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.
Já vím, že těm, kteří se na to porcování už dneska těší, se to líbit nebude. Ale není to dobře. My ten princip odmítáme. Zájem se soustředí na debatu o státním rozpočtu, ale úplně stejnou pozornost bychom měli věnovat rozpočtům těchto fondů. Říkáme tím, pokud to schválíme, že ti, kteří podávají sportku, nepáchají takový hazard jako ti, kteří podávají kurzové sázky. To je problém, je to technologická revoluce. Rovnou říkám, že je to těžký problém, kde se velmi těžko bude hledat řešení. Až zaplatí své dluhy, když budou chtít hrát, budou zletilí a splní ostatní zákonné podmínky, tak mohou hrát.